Děkuji panu předsedovi vlády. Nyní s přednostním právem zpravodaj a poté pan kolega Bendl s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Také dlouho nebyl novelizován. Zbytek se musí dovézt. To není o tom, že se musí dovézt, protože nejsme schopni vyrobit, ale protože naše přírodní podmínky to neumožňují.
Věřím, že všichni už se přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Požádám pana ministra Dienstbiera, aby uvedl tento návrh.
Jenom zkonstatuji, že vlastně jsou tam dva základní body - jeden vyřešit kompetenční nejasnosti mezi Ministerstvem obrany jako prvoinstančním orgánem a etickou komisí jako odvolacím orgánem proti rozhodnutí Ministerstva obrany a dále vyřešit postavení etické komise v rámci rozhodování ve věcech podle zákona.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s postupem hlasování. Já vás jen pro pořádek seznámím s usnesením garančního výboru pro obranu.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Takže nyní požádám pana ministra zemědělství a pana poslance Pavla Kováčika, protože bodem 66 je Z pověření vlády návrh uvede ministr zemědělství Marian Jurečka.
Já se chci důrazně ohradit. Já jsem nepřijal pozvánku na narychlo svolané jednání, které svolal pan senátor Valenta, z několika důvodů. Já myslím, že v té komunikaci se udělalo docela dost. Ta veřejnost dostala možnost a všichni, kteří chtěli, tak do Velkých Bílovic mohli přijet. A ten sál měl ještě volnou kapacitu, aby tam lidé přišli. Takže asi tolik. Stane se to, že se musí zaregistrovat na ÚKZÚZu do registru vinic. Celkem jednoduchá banální operace, kdy všichni výrobci vína v České republice, a jsou jich tady stovky, jsou takto registrováni. Druhý krok, budou mít smlouvu buďto s výrobcem, anebo dovozcem vína na území České republiky. Jestli, kolegové poslanci z TOP 09 a ODS, chcete opravdu hájit poctivé živnostníky, jak nám tady deklarujete, tak se prosím pěkně bez ideologických emocí zamysleme nad tím, jak zajistit férové rovné podnikatelské prostředí, po kterém tito lidé volají. Ano, desetidenní lhůta tady je. A budeme toho klienta informovat o tom, jak dlouho případně, jestli dva nebo tři týdny budou další rozbory, které indikují, že to víno má nějaký problém, a je to v zájmu toho dovozce, respektive toho obchodníka. Musím opravdu odmítnout, a poprosím pěkně, abyste to takto nevnímal, je to nesmysl a nepravda, že by tam bylo zakázáno mít v případě výroby vína vodovod. To je opravdu věc, kterou tady někteří říkali. Takže nedělejme tady z některých věcí něco, co tam takto není. A vy jste tady říkal, že chci regulovat počet míst. Já jsem to takto neřekl.
Děkuji panu ministru zemědělství.
Tady pan ministr jmenoval klub TOP 09, že nějak vystupuje či protestuje proti tomuto zákonu. Jestli jsem si všiml, jsme v prvním čtení, nikdo z poslanců TOP 09 ještě nevystoupil ani svůj názor nesdělil. Tak nevím, na základě čeho vy takhle usuzujete.
Nyní pan poslanec Jiří Petrů, poté pan premiér a poté pan kolega Bendl.
Do České republiky se přiveze 70 % vína, které se zde spotřebuje. Z těch 70 % vína existují samozřejmě statistiky, které kontroluje Česká obchodní inspekce a podobně. Tato novela nemá nic jiného za účel než zajistit spotřebiteli, aby se k němu dostalo kvalitní víno, aby nebylo pančováno různým způsobem, více vody, více síry, dalších konzervačních látek a podobně.
Já se velmi omlouvám, paní poslankyně.
Děkuji.
Z pověření Senátu předložený návrh uvede pan senátor Miloš Vystrčil, kterého srdečně vítám.
Tento návrh zákona k vám doputoval 28. 3. 2014, dnes je duben 2016 a já vás mohu seznámit s jeho obsahem ve druhém čtení. Tolik velmi stručně k návrhu zákona.
V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze výboru pro sociální politiku jako jedinému, a je proto zřejmé, že tento výbor je výborem garančním.
Výbor pro sociální politiku se tímto tiskem zabýval celkem třikrát. Poprvé se jím zabýval 30. ledna 2015, kdy tento sněmovní tisk a jednání bylo přerušeno.
Děkuji paní zpravodajce.
Nejen že to jsou dva roky, kdy nám přišel tento návrh zákona ze Senátu, ale byl celkem osmkrát zařazen na pořad schůze a nikdy k projednávání nedošlo. Já bych se k tomu taky ráda vyjádřila, protože jsem osobně dlouhodobým zastáncem návrhu veřejné služby v podobě, která tady už jednou byla, tedy s finanční motivací, ale samozřejmě na dobrovolné bázi. Vedla jsem na toto téma diskusi s mnoha starosty a dalšími představiteli měst a obcí, kteří po veřejné službě přímo volají. Oni nejlépe vědí, jak s ní naložit, jak pomoci nejen svým městům a obcím, ale především občanům, kteří se do tíživé situace dostávají, a není jich bohužel málo. Mám ráda konkrétní případy a mám tu jeden i pro vás. Aktuálně však o tuto službu nemá zájem nikdo. Výpadek těchto pracovních sil město řeší 21 zaměstnanci, kteří u města pracují v rámci veřejně prospěšných prací. Tomu se podle mě říká zabít dvě mouchy jednou ranou.
Děkuji panu zpravodaji a nyní ještě před kolegou Bendlem dvě omluvy. Pan kolega Bendl je nyní řádně přihlášen do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Myslím, že to není vůbec důvod, proč bychom se nad tímhle měli pohoršovat. To znamená, že si ten vzorek vezmou čeští inspektoři, dají ho do laboratoří, které třeba nebudou moci dát konečný verdikt, ale alespoň částečnou informaci dostanou. Je otázkou, jestli až poté budou posílat vzorek do Rakouska, nebo jestli zároveň pošlou vzorek do Rakouska a zároveň jej nechají prověřit v České republice. Zda se ty časy budou sčítat, nebo ty věci poběží paralelně vedle sebe. Ještě jedna poznámka. Ale to jsou věci, které, věřím, nakonec probereme v zemědělském výboru, i když já za sebe nemohu jinak po té své argumentaci než navrhnout vrácení zákona předkladateli k přepracování.
Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Ano, prosím, máte slovo, pane ministře.
Tak já si vážím těch, kteří tady opravdu racionálně argumentovali ať už osobní zkušeností, nebo ze znalosti po diskusi s lidmi, kteří se v tom oboru orientují. Prostě u nás na resortu myslím, že legislativu tvoříme z několika aspektů. A to je případ této novely tohoto zákona, který tady dneska je před námi. Je tady problém, ten problém je vážný a my se ho snažíme řešit. Já předpokládám, že dozorové orgány mají pracovat dobře. Takže i proto je tady jasné vymezení, kdo v jakém postavení s tím vínem obchoduje a jakou za to nese zodpovědnost.
Zapomnělo se na zapojení samospráv obcí a krajů! Může pak pan ministr nám vysvětlit, jak je toto možné, když tady zaznělo, že to bylo konzultováno se všemi? Návrh zákona neodstraňuje nejpalčivější problémy, se kterým se setkávají vlastníci nemovitostí a obce. Jedná se mimo jiné o podporu v tomto případě kvantity nad kvalitou, zahlcenost orgánů památkové péče méně významnými záležitostmi včetně účelového přerušování a nedodržování lhůt. Takže není pravda, že se nějaké řízení zrychlí. Nezrychlí, naopak se zpomalí. Zachování za socialismu vyhlášených památkových území bez konkretizace. To jsou skutečně věci, které tady platí téměř 40 let, a místo toho, aby si s tím dal někdo práci a nově je definoval, tak se petrifikují. Vkládání obrovského rozsahu působnosti orgánů památkové péče bez stanovení jasně definované věcné působnosti, tak jako je tomu u jiných orgánů státní správy. Naproti tomu orgán památkové péče má zcela bezbřehou působnost omezenou jenom rozsahem lokality a nikoliv možností státního zásahu. A to skutečně mohu potvrdit ze své vlastní praxe, zvláště v Praze, kde se s návrhem zákona zavádí dvojstupňové řízení - magistrát a ministerstvo - oproti zbytku republiky, kde je řízení třístupňové: obce s rozšířenou působností, krajský úřad, ministerstvo. Proč bude mít Praha zase jiný způsob než zbytek republiky? Jak je možné, že tady budou pouze dva stupně, pane ministře? K jednotlivým ustanovením. Tady prosím zpozorněte vy, kteří jste poslanci z různých politických stran z našeho hlavního města Prahy, nebo samozřejmě jsou i jiná statutární města, která mají městské části nebo městské obvody. Tuto nadstandardní působnost, často vztahovanou k jakémukoliv mobiliáři, je třeba zrušit. Místo toho lze již dnes vydat nařízení, které může regulovat umisťování informačních a reklamních poutačů, které nepodléhají povolení podle stavebního zákona v památkových územích. Obdobnou možnost jistě mají i další obce a vůbec není třeba, pane ministře, aby tuto věc řešil zákon na ochranu památkového fondu. Zákon by měl jasně vymezit, že se působnost orgánu nevztahuje na mobiliář i podobné pevně neukotvené prvky s krátkou životností, jinak se, milé kolegyně a kolegové, od státu zanedlouho dozvíme a tento nám bude určovat, co si mají lidé oblékat a v jakých autech mají lidé jezdit. Jedná se o neurčitý rozdíl, kde hájení zájmů státu následně závisí na zcela subjektivním posouzení. V ustanovení o prohlášení památkového území stejně jako v péči o památkové území ani v plánu ochrany památkového území se tyto dva typy území vůbec neliší. Pak to bude mít význam má smysl. Další. Termín navozuje dojem obchodování s památkami a to si myslím, že si nepřejeme nikdo. Paragraf 3 písm. Z toho prosím pěkně vyplývá, že dřeviny mimo veřejná prostranství, když opět použiji případ Prahy 2, tak například Havlíčkovy sady nebo Ztracenka v Praze 2, nemají památkovou hodnotu. Veřejná prostranství mají být ve smyslu zákona o obcích a zákona o hlavním městě Praze přístupná, pane ministře, každému - každému! - a bez omezení. To není u velké části parků nebo i zámeckých zahrad splněno. Ale životnost dřevin je v porovnání s životností nemovitých památek nesrovnatelně menší. I tady mám návrh na řešení, pane ministře. Paragraf 6 - památková inspekce. Památková inspekce má kontrolovat výkon přenesené působnosti pouze u krajského úřadu, nikoliv u obcí s rozšířenou působností. Působnost krajského úřadu ve vztahu k obcím s rozšířenou působností vůbec nepokrývá působnost památkové inspekce v plném rozsahu. Jde o úplně nadbytečný institut, vážené kolegyně a kolegové. Pokud to tak není, pak je nezbytné prohlášení památkového území zrušit a vyhlásit znovu podle pravidel stanovených tímto návrhem zákona. To přeci dává smysl. Místo o zjednodušení administrativy půjde o posílení opět úřední byrokracie a povede k nejasnostem v uplatňování práv vlastníků a stavebníků stanovených Ústavou České republiky a všemi ústavními zákony. Místo prohlašování plánů ochrany je třeba současná prohlášení památkových území zrušit a nahradit novými podle podmínek stanovených v tomto návrhu zákona. Posouzení a projednání prací v památkovém území by mělo být vždy bez výjimek. To znamená, uvést, které práce se vyžadují, a nikoliv které nevyžadují posouzení orgánu památkové péče. Otočit ten princip, pane ministře. Stávající text umožňuje různé výklady, například práce u památky uvnitř památkového území nebo uvnitř památkového pásma. Tady bych opět konstruktivně navrhla vám něco na úpravu. Za d) by bylo: práce v ochranném památkovém pásmu, které mění vzhled stavby nebo pozemku; Dle tohoto ustanovení musí být žadatelem vlastník.
Já se velmi omlouvám, milé kolegyně, milí kolegové, poprosím o klid v jednacím sál.
Mohla bych poprosit o hadr? Mně se tady stala malá nehoda.
Děkuji panu poslanci, je to evidentní, džentlmeni ještě nevymřeli.
Je mi to jasné, jste tam sám, pane místopředsedo, neměl by vás kdo vystřídat. Přetrvává povinnost orgánu památkové péče informovat o žádosti na vydání stanoviska památkový ústav. Ustanovení ukládá památkovému ústavu na informaci reagovat ve lhůtě 20 dnů, plus je tam lhůta na doručení. Ve velké části případů jde o rutinu či drobnosti, které musí být schopen orgán památkové péče posoudit sám bez vyjádření ústavu. Tady skutečně to vyjádření je nadbytečné a uvedené ustanovení lze chápat jako dokumentování malé odborné způsobilosti orgánů památkové péče a neschopnosti státu vychovat v těchto orgánech příslušné a skutečné odborníky. A to by přeci bylo řešení, které nezatíží ani jednu ani druhou stranu. Totéž by platilo i v případě, že by žadatel závazné stanovisko nebo rozhodnutí orgánu rozporoval, aby každý měl možnost domáhat se svých práv touto formou. V praxi se ucházejí o restaurátorské práce firmy, které se prokazují restaurátorem s licencí, na práci si ale najímají levnou pracovní sílu bez kvalifikace. Tím dochází k neodborným a bohužel i nezvratným zásahům na památkách a jejich devastaci. Já samozřejmě netvrdím, že vždycky, ale pokud v jiných profesích, v jiných komorových svazech hrajeme na tu odbornou způsobilost, tak kde jinde by měla být než u kulturních památek? Z ustanovení vyplývá, že posouzení obecního úřadu obce s rozšířenou působností je rozhodnutím, pokud o uvedené věci není příslušný rozhodovat jiný správní orgán.
Ale budu mít opravdu konkrétní dotazy poté.
Nyní s přednostním právem pan poslanec František Laudát.
Dámy a pánové, já se domnívám, že pan ministr v tomto byl postaven před nějakou věc. Není to smlouva. Je v pořádku, že je omluvena, já bych to nějak nedramatizoval.
Ale přednostní právo má zpravodaj, který se hlásil, a pan předseda klubu.
Děkuji za slovo. Je to po dohodě s paní ministryní, kdy bude přítomna.
V tomto případě můžeme rozhodnout pouze o návrhu, který předložil pan předseda klubu ANO, a to je přerušení do pátku 6. května jako první bod po pevně zařazených bodech, to znamená jako bod číslo 4, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Všichni víme obsah procedurálního návrhu? Ano. Kdo je proti? V tomto ohledu budeme muset pravděpodobně postupovat ještě u jiných bodů, které jsou zařazeny. Totéž mě čeká a nás jako Poslaneckou sněmovnu u bodu číslo 73, což je zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, takže také na konec bloku prvních čtení. Pan ministr kultury Daniel Herman je přítomen. A v tuhle chvíli žádám ministra kultury Daniela Hermana, aby se ujal slova a z pověření vlády tisk uvedl. Ale ještě než začnete mluvit, pane ministře, požádám sněmovnu o klid! Byl bych rád, abychom projednávali v důstojném prostředí návrh zákona, který jistě má svoji váhu pro Českou republiku. Kulturní památky jsou pokladem našeho státu, tolik turistů sem přijíždí kvůli nim.
Děkuji, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych odůvodnil a ve stručnosti přiblížil nový zákon o ochraně památkového fondu. Předložený návrh zákona je komplexní očekávanou zásadní právní normou, která si klade za cíl zdůraznění veřejného zájmu na ochraně památkového fondu a vytvoření podmínek pro péči o tento fond nezbytně provázaných na ostatní související zákony, zejména správní řád, stavební zákon, zákon o základních registrech, nový občanský zákoník, katastrální zákon a další. Současně vnáší do celé úpravy zásadním způsobem prvek transparentnosti. Nejpodstatnější změny a nové mechanismy péče o kulturní dědictví lze shrnout následujícím způsobem. Možnost kompenzovat náklady vlastníkům nemovitostí v památkových územích. Zavedení nástrojů, které umožní reagovat na neplnění povinností vlastníka kulturní památky nebo vlastníka nemovitosti nacházející se v památkovém území. Změna povahy ústředního seznamu kulturních památek a jeho propojení na základní registry, především na registr územní identifikace. Provázání úpravy se závazky z mezinárodních smluv. Eliminace zbytečné administrativní zátěže v rámci obnovy památkového fondu. Návrh zákona nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet. Případné náklady ponese Ministerstvo kultury v rámci své kapitoly. Rád bych zde také uvedl, že Ministerstvo kultury po celou dobu přípravy návrhu spolupracovalo se subjekty dotčenými péčí o památkový fond, tedy vlastníky významných segmentů kulturního dědictví, orgány státní a veřejné správy, občanskými sdruženími, vysokými školami, nezávislými odborníky, odbornými a výzkumnými institucemi.
Já jsem mluvil s předsedou Vinařského fondu několikrát a mí kolegové také. Zatím jsme ji nedostali. Doufám, že bude příležitost se s ní v průběhu jednání seznámit, i když bych ji raději viděl před tím projednáváním v prvním čtení, aby člověk mohl posoudit, do jaké míry ty předkládané nové byrokratické kroky a regulace a omezení, do jaké míry jsou opravdu potřeba. Pan ministr sám tady říkal, že půjde o omezování prodejních míst vína. Mám šanci říct tomu vinotékaři, dejte mi ochutnat, já zkusím, co máte, něčeho si vezmu litr, něčeho půl, něco si nekoupím, protože mi prostě to víno chutnat nebude. Jdu si koupit lahvové víno, doma si ho otevřu, zjistím, že je dobré, v pořádku, vypiji ho. Nebo je zlomené, už si na nikom nic nevezmu, prostě musím si jít koupit víno nové, pokud si chci koupit víno. My tady v tomto návrhu zákona zavádíme, nebo Ministerstvo zemědělství a předkladatelé tohoto návrhu zákona zavádějí některé kroky, které vinaři obecně kritizují. Tyto laboratoře nejsou v České republice, ale jsou mimo Českou republiku, v Rakousku, a bude týdny trvat, než se potvrdí či vyvrátí, zdali to víno je či není v pořádku. Já nebudu už zmiňovat některé detaily, které tento zákon také přináší. Tato záležitost tam je. Je to, myslím si, nicotnost, kterou jsme schopni z toho zákona vypreparovat. Ale celkově jsem hluboce přesvědčený o tom, že je to zákon, který neprospěje v celkové podobě, tak jak je sepsán, vinařství jako celku. Jestliže tady ministr zemědělství říká, že chce zregulovat počet prodejních míst, pak myslím je to věc, která je určitě k zamyšlení. A je otázka, jestli to má dělat vláda, jestli tím, kdo vlastně ve svém principu reguluje počet míst, není právě ten zákazník.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Pan kolega Pavera je řádně omluven, čili jeho přihláška propadá. S přednostním právem pan ministr, potom pan poslanec Jiří Petrů.
Děkuji. Já bych chtěl zareagovat na to, co tady říkal v rozpravě pan poslanec Bendl. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. V rámci úpravy vinohradnictví se proto implementuje nový systém povolení pro výsadbu révy na období do 31. prosince 2030, a to včetně sankcí za jeho nevyužití, a nový systém povolení opětovné výsadby vinic. Druhým cílem návrhu zákona je pak boj proti různým formám černého trhu s vínem. V této souvislosti je nutné dodat, že výrobcem vína je podle zákona definice rovněž subjekt, který si víno nechá jiným subjektem zpracovat za účelem jeho uvádění do oběhu. Stejně tak příjemcem je nejen subjekt, který si nebalené víno do zahraniční sám přiveze, ale i ten, který si jej nechá přivést jiným subjektem.